A on to tady naprosto jasně a srozumitelně řekl kolega Jurečka přede mnou. My jsme skutečně strana hodnotová, konzervativní a na věci, které se dotýkají hodnot, si nemusíme dělat žádné průzkumy veřejného mínění a žádné ankety. Takže prosím, nedezinterpretujte tady ty výsledky.
Paní poslankyně Maxová, po ní pan poslanec Martínek. Faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem ráda, že zde od kolegy Výborného zaznělo - věnujme se věcné debatě. Za to děkuji. Doufám, že v ní budeme pokračovat. Práva, povinnosti, ne symboly a tak dále. Takže prosím, přestaňme tady argumentovat průzkumy, protože každý máme svou stranu průzkumů. Chtěla bych vzkázat prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Klausovi: Já společnost nerozděluji. Já řeším praktické věci. Nejsem aktivistka. A protože vím, že to lidem a dětem způsobuje problémy, a budu tady opět opakovat to výživné, tak mně to prostě jedno není! Pokud vám to jedno je, tak vy rozdělujete společnost. A buďme věcní a řešme praktické věci.
Pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Jestli jste si všimli, tak já jsem nikdy průzkumy nezačínal. Vždycky jsem reagoval na někoho, kdo použil nějaký průzkum, aby nezaznívala jenom z jedné strany manipulativní fakta na jednu stranu. To mínění prostě nějaké je a vychází průzkumy různě. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Já je mohu zohledňovat při své práci, voličům naslouchám, mluvím s nimi a komunikuji. To si myslím, že je to, co dělá opravdu politika politikem a povyšuje ho na kategorii státníka.
Pan poslanec Juchelka, po něm pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.
Takže my normálně víme, že každé dítě, kterému se třeba rozpadne vztah jeho rodičů, tak prostě jednoduše soud určí otci nebo matce jeho výživné. Pokud se to dítě objeví třeba u homosexuálních párů s tím, že není zapsán jeden z rodičů v rodném listě, tak to přece můžeme řešit nějak jinak, ale nemusíme díky tomu vstupovat do manželství. A jednoduše je to zodpovědnost každého z těch, kteří přivádějí své děti na svět, aby se zapsali třeba v matrice jako otec a matka. Pokud to není možné, tak to nějakým způsobem řešme, ale určitě kvůli tomu nemusíme otevírat manželství.
Pan poslanec Ferjenčík, faktická poznámka, po něm pan poslanec Výborný také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že kolega Martínek tady upozornil na to, že agentura SANEP není příliš důvěryhodná a že její údajné průzkumy považuje za srovnatelné s facebookovými anketami. To byla pointa jeho příspěvku. To je asi všechno, co je potřeba k tomu říct.
Dobrý den, vážení kolegové. Já bych rád požádal o prodloužení mandátu vyšetřovací komise, a to z následujících důvodů. Několik důležitých svědků však nicméně stále nevyslechla. Vyšetřovací komise na základě konzultace s experty dospěla k závěru, že je stále možné, že Česká republika může získat prostředky, o které přišla při této privatizaci.
Ještě jednou... Nikoho nevidím.
Já bych se chtěl tedy přihlásit k tomu návrhu, který jsem zde přečetl a odůvodnil v obecné rozpravě.
Máme přihlášeno 167 poslanců, pro 159, proti nikdo. Otevírám bod číslo
Dobrý den, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Novela obou zákonů si klade za cíl především převedení administrace a poskytování zemědělských národních dotací z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond. Předloženým návrhem dojde k tomu, že tyto podpory bude nově provádět výhradně Státní zemědělský intervenční fond, a to na základě zásad o poskytování dotací, které bude vydávat ministerstvo dosavadním způsobem včetně toho, že účel programu k podpoře těchto aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, včetně rozsahu finančních prostředků připadajících na tyto programy, bude nadále schvalovat pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem. Převedením administrace zemědělských národních dotací na Státní zemědělský intervenční fond bude možné využít současného administrativního prostředí a informačního systému fondu, to je napojení na registry, elektronické podávání a více informací pro klienty. Novela rovněž vytváří předpoklady pro posílení elektronické komunikace mezi žadatelem a Státním zemědělským intervenčním fondem.
Dovolte, abych zástupce předkladatele doplnila o stanovisko vlády, které je souhlasné.
Máme 12.42, takže budeme pokračovat v programu schůze Poslanecké sněmovny. Já zároveň zagonguji, protože neprodleně budeme hlasovat.
Přesto se domnívám, že je potřeba, abych upoutal vaši pozornost k jedné věci, která je velmi aktuální. Přesto se v médiích hovoří o tom, že to je zátah proti organizované zločinecké skupině, že se tam řeší podplácení. Vystupují tam osoby, které jsou napojené na hnutí ANO, ať se jedná například o pana Švachulu, který je v Českých dráhách Cargo nominant hnutí ANO. Domnívám se, že pan ministr by se měl hned teď, v okamžiku, kdy to je aktuální, zabývat tím, že nám to tady krátce osvětlí, takže potom stihneme doprojednat i zbytek programu.
Pane ministře, vy si přejete vystoupit? Pan ministr s přednostním právem vystoupit skutečně může, takže dáváme slovo panu ministrovi.
To chceme jako Poslanecká sněmovna dnes vstupovat do živého případu, který ještě není ani zahájen? Já vím jediné informace, které jsou, které já mám, jsou z médií, a že by policie přišla za mnou a začala mi sdělovat, co se děje kolem mýta, to se opravdu neděje. Nechme udělat policii její práci. Ona pravděpodobně ví, co dělá, nebo já věřím tomu, že ví, co dělá. Všichni se na ni odvoláváme. Tak ji nechme pracovat a neřešme v Poslanecké sněmovně něco, co opravu známe jenom z médií. Já jsem u žádného zásahu nebyl.
Postoupíme k dalšímu bodu programu schůze.
Tato dohoda má vytvořit předpoklady pro posílení vztahů mezi EU a Singapurem v politické oblasti a pro zintenzivnění spolupráce v řadě dalších oblastí. Obchodní výměna se Singapurem je srovnatelná s většími státy regionu. Singapur sehrává úlohu regionálního obchodního a finančního centra.
Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.
Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu. Rozpravu končím. Takový zde mám návrh. Kdo je pro? Děkuji paní ministryni, paní zpravodajce, panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod, kterým je
Dámy a pánové, dovolte mi představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. A úmluvy se zvláštními výjimkami pro výrobu a použití, a zařazení hexachlorobutadienu do přílohy C úmluvy. K dosažení účinné ochrany vůči nim je tak potřeba přijmout opatření na mezinárodní úrovni. Přistoupením k úmluvě se Česká republika zavázala plnit závazky, které z ní pro Českou republiku vyplývají. Zařazení nových chemických látek do příloh A a C je důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy, které přispěje ke zvýšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Proto je žádoucí, aby zařazení nových látek do příloh A a C Česká republika podpořila a přistoupila k těmto změnám. Zařazení tří nových látek nebude mít na Českou republiku dopad. Výroba a použití uvedených látek jsou stávající právní úpravou EU již buď plně zakázány, nebo výrazně omezeny. Opatření vůči chlorovaným parafínům s krátkým řetězcem a hexachlorobutadienu jsou obsažena ve zmiňovaném nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách ve znění pozdějších předpisů. Od 2. března 2019 začne platit pro tuto látku celkový zákaz výroby a uvádění na trh s určitými časově omezenými výjimkami týkajícími se výroby a použití této látky v odvětví leteckého a automobilového průmyslu. V České republice se však již v současné době tato látka při výrobě nepoužívá, a to ani v uvedených dvou odvětvích.
Děkuji paní ministryni. V obou případech, tedy u obou výborů, byl zpravodajem pan poslanec Jaroslav Holík, takže ho nyní prosím, aby odůvodnil usnesení.
Vážené kolegyně a vážení kolegové, jak už jsem řekl, vystupovat po paní ministryni je docela těžké, protože její zpráva bývá vždycky perfektní. Já jenom pro ty, kteří nejsou chemici, tak velice rychle. Perzistentní organické polutanty jsou látky, které obsahují halogenové prvky jako chlor a brom. Jsou tedy zdraví škodlivé, ukládají se v organismu a můžou přinést genetické změny.
Musí vždy postupovat podle zákona. Co je důležité - vlastně v tom procesu, a ono to z toho pokynu vyplývá, toho, který vlastně vydal generální ředitel v roce 2016 tuším, tak je důležité říct, že tam samozřejmě ještě bylo důležité, aby to bylo pravomocné. To znamená, vstupoval do toho odvolací finanční orgán. To znamená odvolací finanční ředitelství. Co však chci zdůraznit: nástupem generální ředitelky Richterové do funkce, což bylo někdy 29. prosince loňského roku, tato praxe byla okamžitě ukončena. Všechno bylo ukončeno, ona to tam deklarovala a v této praxi se nadále postupovat nebude.
Všichni z místa, takže není přednostní elektronická přihláška.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tím nijak z toho neobviňuji paní ministryni, nicméně je to prostě fakt, že ta odpověď není v souladu s realitou. Toto se píše v materiálu, který my jsme dostali na to zmíněné zasedání rozpočtového výboru. Ve věci jednotlivých aktů a i případného finálního doměření daně by pak daňový subjekt mohl podat námitku podjatosti vůči této úřední osobě."
Nyní pan poslanec Munzar.
Děkuji. Já mám také dvě věci. V té jedné už mě trošku přeskočil pan kolega Ferjenčík, protože citoval z odpovědi na mou interpelaci, a je to přesně tak. Nejdřív, pokud jste se, paní ministryně, domnívala, že se taková praxe neděje, byla jste takto nepravdivě, nepřesně informována, zřejmě Finanční správou, tak jste mi napsala, že taková praxe by způsobila podjatost de facto, to je to, co tady citoval pan kolega Ferjenčík, a už to nebudu znovu celé opakovat a číst. Nebyla to žádná možnost, bylo to interní sdělení generálního ředitele jeho podřízeným útvarům, jak mají postupovat při stanovování odměny. Já si nedokážu představit, že by jakýkoli podřízený svému nadřízenému řekl: Mně nezajímá, vážený pane řediteli, vaše interní sdělení. Pro mě je to jenom možnost. Já tak postupovat nebudu. Mě to velmi mrzí, ale já v tuhle chvíli z věcných důvodů budu také dávat návrh na nesouhlas s vaší odpovědí. Věřím, že tentokrát se poslanci za ANO k tomu připojí, protože přece Sněmovna nemůže souhlasit s odpovědí, která byla nepřesná, nerelevantní a neodpovídala skutečnosti.
Děkuji panu kolegovi Munzarovi. Nyní paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
To je prostě konzistentní. A že se musí vyvozovat z poměru k té konkrétní osobě, to znamená provádějícího kontrolovaného pracovníka a vůči kontrolované osobě. Dokonce máme judikaturu Nejvyššího správního soudu, tuším, která říká, že se nepřezkoumává takové rozhodnutí, ale v rámci potom konkrétního řízení o tom vyměření nebo doměření daně se posuzuje.
Poté bychom projednávali body podle schváleného pořadu schůze. Než přistoupíme k projednávání pevně zařazených bodů, tak se ptám, zda má někdo zájem vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu 27. schůze. Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali dne 12. června 2018 na 13. schůzi Poslanecké sněmovny, kde jsme přerušili rozpravu. Tento návrh zazněl a my bychom se s tímto návrhem měli vypořádat hlasováním.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Toto usnesení říká: Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Ing.
Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nicméně je zde poznámka k průběhu hlasování. Prosím pana poslance. Máte slovo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni a děkuji panu zpravodaji. Pokud se podaří do té doby hlasovací zařízení zprovoznit, budeme pokračovat, pokud ne, tak před hlasováním přeruším jednání Poslanecké sněmovny do vyřešení tohoto technického problému.
Moje vyjádření jsou naprosto konzistentní. Byl to hloupý pokyn bývalého generálního ředitele. Bylo na konkrétních ředitelích finančních úřadů, zda ho respektovali, či nerespektovali.
Děkuji paní ministryni financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, paní ministryně, za doplnění. Je to citace přímo z vaší odpovědi. To je vaše odpověď. To jsou vaše slova, která jste mi v odpovědi napsala. Vy teď říkáte, že to není pravda. Zkrátka pokud někoho finančně motivujete na doměrky daně, nemůže k daňové kontrole přistupovat objektivně.
Prosím, máte slovo.
A paní ministryně, takhle praxe se děla. To bychom měli začít urychleně řešit.
Už jsem to tady na závěr svého předchozího vystoupení říkal. Toto není nic teď konkrétně proti paní ministryni, ale skutečně proti té odpovědi, protože paní ministryně v té odpovědi napsala nerelevantní údaje.
Já vás ještě jednou odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Kolega Blaha se hlásí.
Po debatách s kolegy vím, že samozřejmě Uherské Hradiště v tomto není žádnou výjimkou a trápí to všechna města, obce, ale i kraje, které mají své vlastní obchodní společnosti. Tato povinnost se bohužel týká i právnických osob, které byly založeny obcí. Do evidence skutečných majitelů má být zapsán jako - v uvozovkách - skutečný majitel, ředitel nebo jednatel, v podstatě statutár příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti. Smysl zákona tak podle mého názoru mizí, protože rozhodující vliv v právnických osobách, které založila obec, opravdu nemá jejich ředitel či jednatel, ale zastupitelstvo nebo rada obce. Celé to tedy v praxi znamená, že vyplníme zbytečnou kolonku o jméno, které tam vlastně nepatří, jen abychom splnili formální povinnost. Místo zjednodušení práce obcím přidáváme další administrativu a papírování pro papírování. S tímto problémem nebojují jen obce, starosti přibyly i spolkům, společenstvím vlastníků jednotek a dalším. U nich neexistuje člověk, kterého bychom mohli považovat ve smyslu zákona za skutečného majitele.
Já bych se chtěl zeptat tedy pracovníků Sněmovny... ne? A je nějaký časový horizont, který je blízký... nebo vůbec? A pak už mám informaci, že by to mělo fungovat.
Jedním z těchto dokumentů je právě i dodatkový protokol související s genetickým testováním pro zdravotní účely. Podotýkám, že předmětný vládní návrh byl projednán v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny, dále ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky. Senát Parlamentu České republiky vyslovil dne 17. května 2018 souhlas s ratifikací.
Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, máte slovo.
Zahraniční výbor doporučuje
Děkuji panu zpravodaji. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o navrženém usnesení, se kterým nás seznámil pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Přikročíme k projednávání dalšího bodu. Prosím, paní ministryně.
Dámy a pánové, na jednání dnešní schůze předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Ghanou, která byla podepsána 11. dubna 2017 v Ankaře. Přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmů a stát jeho příjemce. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí, vytvoří prostor pro další české podnikatelské subjekty a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů. Pro informaci ještě uvádím, že v květnu minulého roku dal souhlas s ratifikací této smlouvy Senát Parlamentu České republiky. Prosím vás tedy zdvořile, abyste vzali zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a vyslovili souhlas s její ratifikací.
Děkuji paní ministryni a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jaroslava Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru.
V současné době máme smlouvy uzavřené s Egyptem, Etiopií, Jihoafrickou republikou, Marokem, Nigérií a Tuniskem. A připojila by se k tomu Ghana.
Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.